Ty krize fungují jako domino, když padne první kostka, tak se za ní řítí ostatní. Představme si skutečně, že by takový nebo jiný problém dopadl na naše hospodářství, že by ty karantény se rozjely po firmách. Dokážete si představit, co by to s nimi udělalo?
Já při vší úctě, prostřednictvím pana předsedajícího vážená paní kolegyně, pane profesore, při vší úctě k vaší kompetenci, k vašim znalostem, kterých si cením a vážím, a vím, že jste v této oblasti lidé znalí, tak prostě považuji váš pozměňovací návrh za pokrytecký. Myslím, že to slovo je adekvátní této situaci, protože, nemýlím-li se, pane profesore, paní kolegyně, vy jste zastánci zavedení povinné maturity z matematiky, v prvním čtení jste takto vystupovali, zdůvodňovali jste, proč by měla být povinná maturita z matematiky zavedena, a vložení pozměňovacího návrhu na to, aby se to rozhodnutí odložilo o dva roky, podle mého názoru je opravdu pokrytecké. Že podle mého názoru se neučí matematika v českých školách špatně. Stejně tak můžeme vést diskusi o tom, jaká je hodinová dotace matematiky. A už vůbec podle mého názoru Cermat nedokáže připravit ústní povinnou maturitu z matematiky. Vím, že se takové návrhy předkládají, vím, že se občas v různých případech různých oblastí objeví návrhy, které jsou, řekněme, spíše vnějškové, než aby měly nějaký konkrétní obsah. Ale mně na tomto pokryteckém návrhu pánů poslanců Raise, Vondráka a paní poslankyně Valachové vadí to, že si tady vlastně bereme jako rukojmí děti, které dnes na středních školách studují nebo které se na ně bezprostředně chystají. Zazněly tady v té předchozí diskusi faktických poznámek, bych tak řekl, také věcné argumenty toho, proč by bylo nejlepší zachovat ten stávající stav. Já k tomu přidám ještě jeden názor, který je možná hodně konzervativní, ale myslím si, že do této rozpravy patří, nebo chtěl bych, aby tady zazněl. Závěrem si tedy dovoluji ještě jednou vyzvat pány zmiňované poslance a paní poslankyni Valachovou, aby opravdu reálně zvážili to, zda nechat Poslaneckou sněmovnu hlasovat o dvouletém odkladu, který si bere jako rukojmí žáky a studenty středních škol. Naopak si myslím, že jenom obecně nelehkou situaci českého školství zkomplikuje a především do budoucna velmi ztíží možnost provádět jakékoli další změny v českém středoškolském a obecně vzdělávacím systému.
Nesouhlasím ale s tvrzením, že to je pokrytectví, co děláme. To je jednoznačné.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Kateřiny Valachové. Ještě někdo v obecné rozpravě? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova? Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Dobře, děkuji.
Byl jsem upozorněn na to, že návrh na zamítnutí musí být přednesen ještě v podrobné rozpravě, takže to tímto dělám a navrhuji zamítnutí.
Děkuji. Čili bylo navrženo. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Pane poslanče, ještě chviličku vydržte, aby tady byl dostatečný klid k vašemu závěrečnému slovu k tomuto tisku.
Já budu velice, myslím si, stručný. Samozřejmě největší problém, který se objevuje ze strany zaměstnavatelů, je u zaměstnavatelů malých, kteří zaměstnávají jednoho dva zaměstnance, kteří do tohoto systému zapojují i své rodinné příslušníky.
To bylo závěrečné slovo za navrhovatele. Protože zazněl návrh na zamítnutí, se kterým se budeme vyrovnávat hlasováním až ve třetím čtení, a nezazněly žádné další návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Otevírám bod číslo Nechce, takže nyní pan zpravodaj má slovo.
Děkuji vám, pane předsedající, za slovo.
Samozřejmě potřebujeme, aby zde byl přítomen nějaký zástupce vlády. Já přivolám poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále, aby přišli. Myslím, že jsme připraveni v této věci na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeni 152 poslanci, pro 122, proti nikdo. Ptám se navrhovatele, zda si přeje vystoupit.
Děkuji.
Musíme si uvědomit, že maturita z matematiky, že se točíme vlastně kolem něčeho, kolem čeho se vůbec točit nemusíme. Tady nejde o maturitu z matematiky, tady jde o ty vědomosti, které ti studenti získají. A to, jestli bude maturovat z matematiky, nebo nebude maturovat z matematiky, jestli tu maturitu z matematiky udělá, přece neznamená to, jestli tu matematiku umí. Chtěl bych také říct, tady se někteří poslanci ohánějí usnesením školského výboru. Chtěl bych konstatovat, že tato usnesení nejsou přijata jednomyslně. Jsou tam lidé, kteří hlasují proti nebo se zdržují. To si myslím, že je důležité říct. Myslím si, že částečně to bylo také proto, že ty instituty nebyly schopny za předchozích garnitur kvalitně připravit změnu rámcových vzdělávacích programů, a to jsou ti klíčoví hráči, kteří mají na starosti rámcové vzdělávací programy. To znamená změna rámcových vzdělávacích programů, změna filozofie výuky matematiky a změna v konceptu vzdělávání učitelů matematiky. Tak to byl můj komentář k tomu předchozímu. Bylo to odůvodněno tím, že dochází k ověřování školních znalostí dítěte a k zamezení neopodstatněných odkladů povinné školní docházky. Přijetí do mateřských škol podléhá správnímu řízení. K uvedenému tisku, který je číslo 4493, se přihlásím v podrobné rozpravě.
Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti. Je potřeba vychovávat žáky tak, aby dokázali využívat soudobé informační zdroje na relevantní úrovni, aby odcházeli do profesí s unikátními znalostmi, což bude jejich konkurenční výhoda. Také samozřejmě čelíme informační zahlcenosti. Jen takový malý příklad. V roce 2016 jsme jako lidstvo vyprodukovali tolik dat, co jsme stihli vyprodukovat za pět tisíc let v papírové podobě. Pokud toto absentuje, tak samozřejmě lidé pak spadají do dluhových pastí a nekončících exekucí a ty pak dopadají samozřejmě na příjem jedince a v konečné řadě pak na stát a ten musí finanční problémy sanovat ve formě sociálních dávek. Chceme, aby naše děti měly kompetence, které jsou nutné k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užívání digitálních technologií. Pokud lidé nebudou mít dostatečnou digitální gramotnost, pak to může vést k digitálnímu vyloučení. Ovšem objevuje se napříč celou populací a to znamená, že ohroženi jsou v určité míře zkrátka a dobře všichni. Důraz by měl být přitom kladen na historii 20. a 21. století. Toliko vše o našem pozměňovacím návrhu. A k němu se přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji paní poslankyně Věře Kovářové. Máte klid, můžete... máte slovo.
Dobrý den, vážení kolegové. Obdobně v případě jednotlivých zkoušek v rámci přijímacího řízení na střední školy je uvedeno, že přípravu zadávání testů jednotné zkoušky zajišťuje Centrum. V textu zákona tak nejsou zcela jednoznačně vymezené role jednotlivých aktérů zajišťujících tyto zkoušky zejména ve vztahu k zadávání zkoušek.
Děkuji panu poslanci Kubíkovi za jeho vystoupení. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Můžeme tedy pokračovat v rozpravě podrobné, kterou zahajuji.
A v tom druhém mám pouze ten jazykový certifikát pro ty případy, kdyby nastala situace, že by nebyl ten pozměňovací návrh předcházející schválen.
Takže ještě jednou dobrý den.
Děkuji. A nyní pan poslanec František Vácha, připraví se pan poslanec Špičák.
Tak teď už snad správně. Jedná se o ty termíny zapisování do mateřských škol.
Děkuji. Děkuji panu poslanci Juliu Špičákovi. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Je to pozměňovací návrh, který se týká uznání středního vzdělání pro studenty, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, kteří v současné době končí s uznáním základního vzdělání. Abych to krátce okomentoval. Tento návrh jsem předkládal i na školský výbor, který bohužel ho neschválil, kde se spojila skupina lidí, kteří říkají, že je to moc, se skupinou lidí, kteří říkají, že je to málo. A proto to neprošlo. Tak doufám, že ve třetím čtení se snad najde kompromis. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Bartoňovi.
Také jsme ji ve Sněmovně už vícekrát diskutovali.
Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové na zařazení nového bodu, který se nazývá Informace vlády k situaci na hranici Řecka a Turecka. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Nový bod byl zařazen. Cituji správně. Takže zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat. Takže jsme pouze zařadili nový bod. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat a program této schůze byl schválen. Než přistoupíme k projednávání prvního bodu, mám pro vás jedno organizační sdělení. Nově jsou v jednacím sále připraveny stopky na řečnickém pultu, které umožní řečníkovi lepší přehled o zbývajícím čase pro jeho vystoupení. Jedná se o řešení požadavku předneseného na stálé komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s šířením koronaviru Mezi předsedy poslaneckých klubů došlo k dohodě na grémiu, že jako první vystoupí pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo.
Děkuji, pane senátore. Prosím, máte slovo.
Tak já jsem také vás chválila, že tentokráte, a nebudu říkat výjimečně, ale nestandardně Senát nám pomohl tím svým přístupem vrátit se k tomu, co jsme hlasovali toho 18. prosince, tak v tomto směru to oceňuji. Samozřejmě že by tady mělo objektivně zaznít, že jsme vyšli vstříc všem těm, kterým vadí to týrání natolik, že to vlastně srovnávají v některých případech i s týráním lidí. To si musíme tady říci. Ale česká veřejnost je milovníky zvířátek, a proto poslanci jsou od toho, aby v rámci možností, které tady jsou, vyšli vstříc. Já jsem chtěla jenom upozornit na jednu věc. Paní Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím, paní poslankyně opakovaně tedy bojovala za tento zákon. A my jsme potom v určitém momentě začali velmi aktivně spolupracovat v ústavně-právním výboru. A myslím si, že to byl také docela dobrý důkaz, že v určitých oblastech ta politika dovede zapomenout na nevraživost, a ten výsledek si myslím, že zase není takový, pokud to dneska odsouhlasíme - a říkám to jako, myslím si, specialista na trestní právo, že bychom se za ním museli stydět, což by možná byl ten případ toho prvního návrhu. Takže jsem ráda, že ten kompromis, pokud ho schválíme, je v té podobě, v jaké vy jste nám ho ze Senátu vrátili.
Děkuji. A teď otevírám rozpravu. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, já jsem chtěl jenom říci, že jsem rád za to, že, doufám, dnes budeme hlasovat pro zpřísnění trestu za týrání zvířat, a týká se to i množíren. My za SPD jsme spolupředkladateli tohoto návrhu. Je to výsledek spolupráce nás všech, co tady jsme a kterým záleží na právech zvířat.
A než předám řízení schůze, tak dám slovo paní poslankyni Jarošové v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Ráda bych se zde vyjádřila k novele trestního zákona, která zpřísňuje tresty za týrání zvířat. Tito poslanci si možná nepřáli, aby bezcitné zrůdy mohly dostat přísnější tresty za týrání zvířat. Ale aspoň jsme se shodli na tom, že soud bude moci viníka potrestat zákazem držení a chovu zvířat až na deset let v případě, že se někdo dopustí týrání zvířete nebo zanedbání péče. Přesto je to málo. O týrání zvířat se poslední dobou hodně mluví a veřejnost volá po přísnějších trestech.
Tak já vás, paní poslankyně, přeruším, a prosím o klid Poslaneckou sněmovnu, jelikož paní poslankyně se nemůže vyjádřit.
A o tom máme možnost rozhodnout právě dnes, kdy se tato novela vrací k dalšímu projednání. A SPD opět, tak jako v prosinci, jednoznačně podpoří zvýšení trestů za týrání zvířat. Zrovna tak všichni, co pro tento zákon nehlasovali či se zdrželi, mají možnost nápravy. Že je zvýšení sazeb nutné, pak potvrzují i statistiky Ministerstva spravedlnosti, podle kterých nebyl za poslední tři roky odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ani jeden prvopachatel trestného činu týrání zvířat. Bohužel soudy často ukládají podmíněné tresty nebo obecně prospěšné práce i za opravdu brutální případy týrání a to máme možnost změnit. Dalším pozitivem, kterým tato novela přináší, je potírání množíren. Dnešní systém sankcí majitele množíren neodradí a zejména zde musí být trest odstrašující. Nesmíme zapomenout, že se jedná o naprosto bezbranná zvířata, která potřebují naši pomoc. Důvodem, proč je třeba činnost nelegálních množíren postihovat u nás tak přísně, je skutečnost, že nikde na světě není nelegální množírenský byznys se zvířaty tak rozsáhlý jako právě u nás. To všechno jsou důvody, proč bychom měli tuto novelu zákona podpořit.
Tak děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Marek Benda. Takže pane poslanče, máte slovo. Prosím.
Kdybyste ji měl, tak takto nemluvíte. Ti starostové opravdu čekají, že jim bude v tuto chvíli řečeno, co dělat mají. Nicméně v této chvíli se jedná o nějakou krizi, kterou je potřeba řešit, a především aby se nešířila panika mezi obyvateli, to je to zásadní.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, poté kolega Svoboda, Procházková a Kobza, samé faktické poznámky. Kolega Dvořák a Svoboda jsou stále na čekačce.
Opravdu jenom proto, abych byl schopen vysvětlovat svým voličům a mírnit paniku. A já bych to chtěl doplnit o Matějskou pouť. Poběží dva měsíce. Ve všední den tam přijde 30 tisíc lidí a o víkendu 50 až 70 tisíc lidí denně. Přestože logicky laikovi ta Matějská pouť přijde tak pětkrát riskantnější než ten světový pohár.
Děkuji. Já jsem stále ještě na čekačce, ale přesto mi to nedalo, když to slyším, abych nepromluvil. Víte, medicína je zvláštní věc. A je to úplně jednoduchá věc. Správně říká kolega Rakušan, že v tom státním systému máme systém nějakých krizových štábů atd. Prosím pěkně, v té infekční epidemiologii to má taky systém. Proč děláme pořád samý opičárny? Proč děláme jenom masmediální akce, a neděláme věci principiální? Proč to děláme o krok pozadu? Proč pořád řešíme, jestli k nám někdo přiletí, nebo ne, když ten problém je obrácený? My musíme odchytat všechny kontakty toho, kdo je infikovaný tady u nás. V Česku se ti lidé budou pohybovat po celém Česku. A ta epidemiologie říká, že ta infekce se šíří mocninami. A jestli tady máme teď pět, tak se vsaďte - já už jsem tady o tom mluvil - vsaďte se, že budeme mít stovky. Ta choroba naštěstí není těžká, u dětí prakticky vůbec ne, ale přijde to. My musíme začít bojovat s tou epidemií tak, jak se s ní bojuje. Tady se zmínil mor, že taky mor ze začátku nevypadal tak zle.
Nyní paní poslankyně Procházková, připraví se pan kolega Kobza.
Ještě nakonec řeknou, že to sem přinesl ministr zdravotnictví, já bych se ani nedivila... Já v tý sanitce sedím, je to pár let, co jsem běhala v Těchoníně v tom obleku. Hygiena. Tady někdo nepracuje, jak má! Ta hygiena je první kontakt! Všichni v těch obcích se můžou tý hygieny zeptat! Ta hygiena má pravidla. Vemte si Japonsko. Tam jsou ti lidi zodpovědní. Mnohem víc než my tady v Evropě. My jsme tady takoví liberálové, že klidně kašleme na to, že jedeme v autobuse nebo v metru a pliveme na ty ostatní. Obráceně by se to mělo dělat. Ten, kdo je nemocný, nemá co dělat v tom dopravním prostředku.